Včera probíhalo zastupitelstvo. Rada města tento dopis neschválila a schválilo ho zastupitelstvo. Takže tady nemůžete říkat, že to je jaksi rozhodnutí pana starosty, člena ANO. Tak to vůbec nebylo. Takže prosím, pokud používáte nějaké informace, tak si ověřte, jakým způsobem to bylo. A místo toho, aby vyvolala jednání a navrhla, jakým způsobem kompenzovat, tak vyvěšování vlajek a parte se mi zdá velice přes čáru.
Děkuji. Pan poslanec Václav Votava a potom také s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Výborný.
Děkuji za slovo. Pouze s jednou výhradou. Já nepovažuji dotaci za sprosté slovo, protože řada malých obcí bez dotace by spoustu investic neudělala, pane kolego, to určitě. Je rozdíl mezi velkou obcí a malou obcí. Nicméně kompenzujme. Je třeba kompenzovat to, o co přicházejí nebo přijdou obce a kraje na svých daňových příjmech. Ještě bych se možná vrátil k těm dotacím v rychlosti. Ale to, že přijdou o daňové příjmy, je plošná záležitost. To bylo vždy také argumentem, když jsme projednávali rozpočtové určení daní. Je to hloupost. V žádném případě.
Následují další faktické poznámky. Pan poslanec Marek Výborný, potom pan poslanec Adamec, pan předseda Rakušan, pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.
Čili to je dohledatelné. Chápu, že to není úplně příjemné, protože to je váš kolega, ale je to tak. Léta šetřili na to, aby postavili kanalizaci, vybudovali. Léta šetřili na to, aby mohli postavit dům s pečovatelskou službou, domov pro seniory. A teď říkat o tom "vy máte našetřeno, tak nám to sem dejte, protože to potřebujeme, protože přece to musíme řešit společně", to je opravdu, opravdu velmi nefér, jakýkoli podobný argument.
Pan poslanec Ivan Adamec - faktická poznámka.
Nyní s přednostním právem sice měl být pan předseda Stanjura, nicméně dává prostor panu premiérovi. Sám mě o to požádal, pane premiére, tak se nemusíte obávat.
Takže dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, poslanci. My žádné RUD nikomu nebereme. Ale ne všichni, já uznávám, že ty nejmenší měly vždycky problémy. Paradoxně vždycky ty největší mají nejvíc peněz a ty investují co nejméně. Není pro to nejmenší důvod.
Takže prosím na faktickou.
Takže jenom na vysvětlení, aby bylo jasno.
Pan předseda Vít Rakušan s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.
Jenom krátce vaším prostřednictvím k panu kolegovi Votavovi. Na druhou stranu, o tom se tady teď přece nebavíme. A pro ty malé obce mnohem náročnější než pro města a kraje, které k tomu mají vytvořeny nějaké své aparáty. Proto my říkáme: nechme peníze městům a obcím v této chvíli a nestavme proti sobě - což se tady také děje - města, obce versus podnikatelé jako nějaké nepřátele.
Pan poslanec Jan Birke, připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.
Já bych mohl tady hovořit o zkušenosti středně velkého, nebo řekněme většího města. A samozřejmě mnohdy se i ti komunální politici ne svou vlastní vinou dostávají do velmi složité situace, protože prostě zdědili zadlužené město. To mě trošku děsí. Děkuji.
Ano, bylo to jménem města, které přijalo usnesení.
Děkuji. Pan poslanec Stanislav Blaha, připraví se pan předseda Bartošek, také faktická poznámka.
Děkuji, pane předsedající. Já dotace principiálně odmítám, protože každý z nás starostů ví, jak drahá je jejich obsluha. Nicméně vždycky říkám, systém je nastaven, jsme povinni těm rozpočtům ulevit. Toto ale není ten případ. Tady chceme to, aby nám stát vrátil to, co si z rozpočtů obcí, měst a krajů půjčil. Všimněte si, že nepoužívám výrazu sebral, protože já očekávám, že vystoupí paní ministryně a jasně nám sdělí, jak chce tento výpadek kompenzovat. Ty názory, které říkají, že se na té krizi musejí podílet všichni, to já sdílím taky.
Pan předseda Jan Bartošek, v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Řekl bych, milá vládo, dobře to tady s námi teď hrajete. Protože tohle je součástí strategie, kterak rozmělnit, zpochybnit a znejistit před dalším hlasováním o kompenzačním bonusu. Návrh usnesení, který tady je, v podstatě říká, že vláda poskytne kompenzaci kompenzačním bonusem. A mě zajímá: bude to napřímo do rozpočtů obcí, nebo se vláda bude vymlouvat a bude říkat "je to přes různé dotační programy, my se budeme snažit, uvidíme"? To je pro mě naprosto nepochopitelné. To je takové, že jako Poslanecká sněmovna žádá vládu, zda by mohla. A já chci slyšet jasnou garanci, jakým způsobem se to provede. A přesto pro mě nejjednodušší řešení a nejčistší je senátní vratka zákona o kompenzačním bonusu, kterou podpořím a preferuji.
Děkuji a nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Gazdík. Připraví se pan poslanec Martin Kupka.
Já neznám dotaci z žádného ministerstva, která by neměla kofinancování. Každá dotace, kterou ministerstva dávají, má kofinancování. A mimochodem já se necítím být ve střetu zájmů. Ale hájím tu obec. Není to ve střetu zájmů. A jenom se pojďme podívat na ty částky, když tady zazněla ta pozvánka do Karviné. Přesto to město na to nemá a tenhle projekt zatím pozastavuje. Je to město, které třeba za 230 milionů korun nese náklady na divadlo a na filharmonii. Jako jediné město v zemi. A já v tom městě nežiji, ale jsem v tom regionu. Ale minimálně i kdybych nebyl ani z toho regionu, tak jako poslanci mně to není jedno, jaký to bude mít dopad na toto dané město. Tak prosím vás pěkně, já jsem přesvědčen, že tady to řešení lze najít. Tak zkuste, prosím pěkně, vzít rozum do hrsti a najít jednoduché řešení. Ale prosím pěkně, já to říkám jako obyvatel malé obce, nedělejme rozdíl mezi tím, jestli to bude obec do tří tisíc obyvatel, nebo nad tři tisíce obyvatel.
Nyní požádám o vystoupení pana premiéra Andreje Babiše a připraví se navrhovatel pan poslanec Ondřej Veselý.
No, já tady moc často nevystupuju, protože vždycky dospěju k názoru, že je to vlastně zbytečné. A v červnu 2014 jsem začal s tím programem na školy, 4 miliardy, asi 200 obcí. Nebudeme dělat žádné dotace. To je kolik? To je ono, to je to vaše řešení. Je to vaše řešení? Na převisy. To je poptávka. Poptávka. A na to nebyly peníze. A já jsem jasně řekl paní ministryni Schillerové a všem ministrům, aby dali na stůl, co potřebují. Tak to zrušíme. Takže zrušíme veškeré dotační tituly historicky, které tady byly. Vy vlastně říkáte: tak jim nedáme nic. Na jednoho obyvatele? Praha 43 tisíc korun. Ostrava, Plzeň, Brno 25 tisíc korun, tam máte střet zájmů, ne? A ostatní 14 tisíc. Má projekty za 50 milionů. Tak ty potřebují pomoc, ty malinký, ne ty veliký. I ten obchvat Prahy nám blokuje. Tak my bychom ho rádi postavili kolem tý Prahy. No tak kdo by mu to prodal? No nikdo mu to neprodá, no. Nebo ani Brno to nepotřebuje. Takže těch deset miliard, které vy tady reklamujete, my je dáme. Ale jak to načetla tady paní kolegyně Vostrá, pro ty malinký do tří tisíc obyvatel. Protože ty nemají peníze. Ty velký mají peníze. Takže i ty koeficienty nejsou spravedlivé. A Kalousek, ten je ještě lepší, ten lže jak tiskne, ne? Vzal ty prachy. A kdy byla krize, vy jste to ještě dorazili. Dostali balík peněz. I ti učitelé dostali. A důchodci dostali. Všichni dostali. Takže my jsme RUD nesnížili. A dotace, prosím vás, pokud nevíte, jak fungují dotace, tak paní Dostálová vám dá školení. I Brabec, Toman a paní Kovářová vám dá školení, protože paní Kovářová ví, jak to funguje. A já jí fandím, to je moje oblíbená poslankyně. Včera jsem psal všem ministrům, protože my to máme tak rozdělené, Dostálová, Schillerová, Plaga, jo, aby mi napsali veškeré školy a školky, které mají stavební povolení. A paní Schillerová bude hledat na to peníze. Takže určitě se mnou souhlasíte, že ten systém je dobrý, ne? Takže poučte pana, já nevím, vy jste ještě stále v topce? Ale to nevadí. Tak zkuste to naučit tady pana kolegu, na co jsou dotace. A to podporujeme, ty nejmenší dostanou, ne? Takže já děkuji za pochopení. Snad jste to pochopili.
Senát tedy udělal to, co podle mého soudu legislativně měla udělat vláda na samém počátku. Podle senátního návrhu zákona by to bylo o dva a půl roku déle. To je meritum senátního návrhu. Považuji ten návrh skutečně za velmi rozumný a ve vztahu k těm argumentům, které obvykle uvádí paní ministryně a uváděly se ještě v dobách, kdy jsme debatovali vůbec o zahájení elektronické evidence tržeb. Je třeba si uvědomit, kdo vlastně spadá do třetí a čtvrté vlny. Když se podíváte do zákona, tak do toho spadají všichni poplatníci, kteří nespadají do první vlny a do druhé vlny. Tak je to přímo v zákoně napsáno. A většinou se to týká řemeslnických živností, služeb, některých služeb, ale také třeba lékařů nebo advokátů. Takže vím, že se tento návrh nebude líbit paní ministryni, to určitě. Když se podíváte na ta léta 2016 až 2019, nemluvím o letošním roce samozřejmě, tak nějaký hmatatelný důkaz, že by to něco přineslo, nenaleznete. Takže já jsem velmi opatrný v nějakých úspěších elektronické evidence tržeb.
Děkuji panu senátorovi. A než otevřu rozpravu, tak se ptám, jestli se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka garančního výboru, to byl rozpočtový výbor, tedy paní poslankyně Miroslava Vostrá. Nechce se vyjádřit. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen. Prosím, máte slovo. Vyhlašuji tedy přestávku, pět minut na poradu poslaneckého klubu ANO.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, debatu, kterou jsme měli absolvovat u bodu pět, evidentně budeme absolvovat u tohoto bodu a já si dovolím vám nastínit jeden úhel pohledu, který v té debatě zatím nebyl vždycky úplně viditelný. Skutečně víme, že jejich finanční zdroje vyschly, a je potřeba tam dát peníze. Že to, co všichni makroekonomové říkají, když je růst, když ekonomika roste, musíte spořit, musíte se připravovat na to, že ne vždycky bude tak dobře, jako je teď, a tak si ty peníze připravily, připravily si je na kofinancování projektů, připravily si je na chvíli, kdy rozpočtové příjmy nebudou tak vysoké. Tomu, kdo dobře hospodaří, my vzkážeme: nevyplatí se ti to, protože napříště uvidíme, že ty finance máš díky tomu, že jsi neutrácel tak, jak jsi utrácet mohl, tak ti je vezmeme. To, co mně na tom přišlo jako nejdůležitější moment, a dodnes to jako nejdůležitější moment vidím, nebyly až tolik ty peníze, až tolik ty miliony, které dotekly, a opravovaly se ty chodníky a školky a dětská hřiště. To je obrovský rozdíl s dotacemi. To je úplný ekonomický nesmysl. To je prostě blbost na druhou. Protože dotace jsou neuvěřitelně neefektivní peníze. Sám jsem byl osm let starostou. Ale zkušenost s dotacemi je skutečně tristní. Vy projektujete něco, o čem nevíte, jestli na to dostanete peníze, a kvalita projektu tomu často odpovídá. Protože nikdo nechce ukládat miliony v projektech do šuplíku. Když se podaří získat dotaci, tak musíte rychle vysoutěžit dodavatele a musíte rychle uzavřít smlouvu o dílo a pak rychle realizovat. Ten vztah mezi investorem a dodavatelem je nesmírně nevyrovnaný. Všechny tyto kroky už snižují hodnotu dotačních peněz oproti penězům, které mají obce z podílu na daních. Myslím si, že hodnota peněz, které jdou skrz dotace, je lehce ohodnotitelná, že bude o 20 až 30 % nižší, než když ty peníze připlují a dají se plánovat. Co je tam ještě důležitý prvek, že ty dotace je nutné administrovat. Takže říkat, že na jedné straně obcím vezmeme peníze, které mají z rozpočtového určení daní, a na druhé straně je nahradíme dotacemi, prostě nedává smysl. Navíc nejde přehlédnout, že pokud jsou veřejné rozpočty v krizi a stát si musí půjčovat, tak si půjčuje za lepších podmínek, za nižší úroky než samosprávy. A tak říct, stát, já si vytáhnu peníze od obcí, aby si ony půjčily, když on by si půjčoval za lepší procenta než ty obce, to přece nedává smysl.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Marek Výborný, připraví se pan poslanec Adamec. Ještě vás seznámím s omluvou. Pan ministr Miroslav Toman se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů.
Myslím, že je tady naprosto jednoznačné, co je jejím předmětem. To je velmi nefér, není to tak. A byli jsme to my všichni, kteří jsme podpořili jednomyslně kompenzační bonus a další opatření, která jim měla pomoci. - To všichni víme. - Decentralizace poskytování lokálních veřejných služeb totiž umožňuje lépe tyto služby přizpůsobit místním potřebám. A jako takový je zcela v kompetenci centrální vlády, a to včetně financování. To je jediná možná cesta. Jedině tak je záruka toho, že to bude uděláno rychle. Jedině tak je záruka toho, že tam nedojde k upřednostňování toho nebo onoho. Jedině tak nebudeme násobit další byrokracii pro starosty, kteří už takhle nevědí, co by měli dělat dřív. To jsou jediné dvě možnosti. Pokud tady v rámci tohoto bodu bude přijato nějaké obecné usnesení typu, že vládu vyzýváme, tak to skutečně nemá vůbec žádný smysl a je to jenom jakási cesta bokem, nebo alibismus možná sociální demokracie, komunistů nebo já nevím koho, aby poté nepodpořili senátní vratku, a to já a KDU-ČSL jednoznačně, jednoznačně odmítáme. A tento starosta za hnutí ANO nás jako poslance jednoznačně zavázal usnesením, které podpořil, usnesením zastupitelstva, které rada svolala, vyzývá k tomu, aby kompenzační bonus nebyl hrazen na úkor rozpočtů obcí, měst a krajů. Ono to totiž - a v tom se všichni starostové shodují - je přece naprosto nelogické. Vláda tady správně vyzývala a vyzývá k tomu, abychom v současné krizi nebrzdili, neškrtili investice. A není to jenom město Chrudim. Je to statutární město Pardubice, opět s primátorem za hnutí ANO, kde rada přijala úplně obdobné usnesení, které nás vyzývá k tomu, abychom podpořili tu senátní verzi a zamezili tomu, aby kompenzační bonus byl hrazen z rozpočtů samospráv.
Ale vezměte, že nejlepší bylo to rozpočtové určení daní zachovat tak, jak je, a najít v rozpočtu peníze, které se dají podnikatelům. A to bych chtěl zdůraznit s ohledem na to, že tady je významná funkce krajů, která je více nebo méně v různých krajích naplňována, a to je regionální rozvoj. Ale v okamžiku, kdy zvolím jakékoliv jiné řešení, tak už tam stejně provedu nerovnováhu, protože ho musím provést jednoduchým způsobem tak, jak je navrženo, tak, jak tady navrhli kolegové z jiných politických stran, a řešení to je jenom částečné. To je špatně, protože to tady bude už jako precedent a bude se říkat: ano, už se to použilo, když tady byl koronavirus, a můžeme to použít znovu. Jedna z těch věcí, která právě potom následně hrozí, je, že potom budeme muset skutečně sáhnout na to rozpočtové určení daní.